To je docela zajímavá matematická úloha. Ale nevím z čeho. Neznáme tu cifru, která se bude dělit. No uvidíme. Já rozumím tomu, že to bude až v návrhu státního rozpočtu. A logicky budou preferovat opět ty svoje. Takže to jsou ty hlavní problémy, které se musí vyjasnit. Úplně nejlepší by to bylo o rok odložit. Už teď ministerstvo přiznává, že první peníze při změně systému dorazí zřejmě v dubnu.
Já jenom chci ubezpečit prostřednictvím předsedajícího pana Stanjuru o tom, že kraje opravdu již několik let v době, kdy vládla vláda koalice ODS a spol., musela v lednu, v únoru a v březnu předfinancovávat všechny organizace. Já si neumím představit, že budeme upřednostňovat organizace kraje.
Dalším bodem, který budeme projednávat, je Nyní prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Roman Sklenák.
Děkuji za slovo. Dopady tohoto návrhu zákona do právního řádu České republiky má provést právě nyní projednávaný návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě. Návrh zákona dále obsahuje změny zákonů, které je nutno provést v souvislosti s přijetím nové právní úpravy státní služby. Tyto změny lze s přihlédnutím k jejich obsahu rozdělit do čtyř okruhů. V některých z těchto zákonů se navrhují změny, které konstituují některé tyto instituce jako správní úřady, protože těmito správními úřady již podle jedněch zákonů jsou, ale podle zákonů upravujících jejich působnost a pravomoci nikoliv. Jde především o Českou správu sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení. Ve čtvrtém okruhu jsou soustředěny změny ostatních zákonů, které se dotýkají právních vztahů budoucích státních zaměstnanců. Tolik tedy stručné představení tohoto návrhu. Děkuji vám za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu, do které v tento moment eviduji jednu přihlášku, a s přednostním právem se hlásí pan poslanec Fiala, pan předseda.
V plošném využití elektronického receptu stále vidíme pozitiva, která stojí za to, aby byla snaha tento recept opravdu využívat v celém zdravotnictví. Tato pozitiva se týkají pacientů, lékařů a zdravotnických zařízení, zdravotnických pojišťoven i samotných lékáren. Co se týče pacientů, ale i lékařů, tak je to možnost získat kompletní lékový záznam pacienta, a to v reálném čase, vlastně i s historií záznamů. To znamená, že lékař, který předepisuje jakýkoli léčivý přípravek, se dostane k historii a uvidí, co všechno ten pacient bere, což v současné době není prostě možné a není reálné. Z března letošního roku země jako Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Rumunsko, všechny zavedly nebo budou zavádět v letech 2013 až 2017 plošný nebo povinný elektronický recept, samozřejmě vždycky s určitou výjimkou.
V tento moment neeviduji nikoho přihlášeného do diskuse.
Já si myslím, že bych neměla zůstat dlužna odpověď. Ono to tak úplně není. Termín, který jsem říkala, do konce léta, léto končí 21. září, tak bychom chtěli tu novelu mít pohromadě.
On to vidí trošku jinak.
Není to ten, který je spoluautorem tohoto paskvilu? A já bych se při té příležitosti také zeptal, kolik se mu vlastně bude platit za tuto práci.
Já jsem rozhodně nechtěl vyvolat diskusi až takovou, že by vystupoval pan Tomio Okamura. Já myslím, že už jsme ho dneska slyšeli hodněkrát, že dělá do všeho. Nečekal jsem, že bude dělat i do tohohle. Na druhou stranu jsou jiní renomovaní právníci, kteří si myslím, mají naprosto stejnou úroveň jako pan Eliáš a kteří mají naprosto jiný pohled.
Nikoho dalšího nevidím přihlášeného do diskuse. Nyní se budeme zabývat přikázáním výborům k projednání. Chci se zeptat, zda chcete závěrečná slova. Což je pravda.
Hezké, dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Než však tak učiníme, dovolte mi, abych přednesl omluvy, které máme.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, velice se omlouvám za to, co teď udělám. Je to nepedagogické, zejména se omlouvám komukoli, kdo má pedagogické vzdělání. Neměl bych to dělat, ale hlásil jsem se ještě před obědovou pauzou v reakci na to, co zde říkal kolega Adamec. Tu pasáž, ve které se zamýšlel nad tím, že viděl ty americké ženy, jak rozbíjejí to pití svým mužům, a vztáhl to k tomu, jak vypadaly. Bylo to nepěkné a sexistické. Ale přesto, nedělejme to.
Pan poslanec Jandák se vzdává ve prospěch pana kolegy Birkeho. Nyní pan poslanec Birke.
Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, vážená vládo, já se omlouvám, doufám, že moje vystoupení nebude takové nesourodé. Dneska města mají celou řadu regulativních věcí, kdy mohou regulovat hazard. Pak všichni přijdou na tu radnici: My nemáme peníze. Přesně tak. A ještě, aby toho nebylo málo, tak se vám všichni přihlásí na radnici s trvalým bydlištěm. Já nedávám nějaký návod, co s tím. Jenom komentuji aktuální situaci a prosím slovy klasika: Neučme orly lítat.
Děkuji planu poslanci Birkemu. S další faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec, po něm pan poslanec Pilný. Volný, pardon, omlouvám se panu poslanci, není Pilný, je Volný, nezlobte se, prosím. Děkuji.
Už to neudělám. Nicméně ten příměr byl skutečně jenom jako příměr, nebylo to myšleno konkrétně na žádnou dámu. A bylo to myšleno tak, abychom si uvědomili, co tato situace v Americe udělala příštích 60-70 let.
S další faktickou poznámkou - prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji panu poslanci.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za tuto velmi zajímavou rozpravu. Opravdu si nemyslím, že bychom měli kompenzovat těm, kteří to nevybírali. Jak bude ten konkrétní kompenzační mechanismus u lékáren vypadat, to připravujeme.
Nyní pan zpravodaj se závěrečným slovem. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za pozornost.
Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Děkuji vám. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání, protože návrh na zamítnutí neprošel. Má někdo jiný návrh? Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 37, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro zdravotnictví. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví, lhůta k projednání byla stanovena pro výbory na 50 dnů. Zároveň předám řízení schůze.
Dámy a pánové, pěkný podvečer. Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, ve sněmovním tisku 143 předkládáme úpravu zákona, jak už bylo řečeno, o soudních poplatcích. Přesahuje to finanční možnosti zejména malých neziskových organizací, stejně tak jako spolků s mnoha pobočnými spolky. To výrazně zhoršuje současný stav. Ke shodným závěrům, to je konstatování negativního dopadu, dospěla i Rada vlády pro neziskové organizace na svém prosincovém zasedání, či její výbor pro legislativu a financování. Neziskové organizace by měly být od poplatků osvobozeny, neboť tak budou činit v zájmu ochrany práv třetích osob, respektive státu, který za stav rejstříku vůči těmto osobám odpovídá a nově tento požadavek zavádí. Zpoplatněn je zápis nejen za údaje o spolku, ale i za každý jeden pobočný spolek. Tato úprava není v rozporu s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami. Navrhovaná právní úprava nemá dopad na rozpočty krajů a obcí.
S faktickou poznámkou, pane ministře, nebo řádně? Budeme to brát jako řádnou přihlášku a nebudu vás omezovat časem.
Jak se to hlídá, kdo to bude hlídat? Taky je dneska snižujeme. Takže prosím vás, už nemluvte o tom, že něco navyšujeme. Nenavyšujeme nic. Ani pro právnické osoby ani pro fyzické osoby. Dá se to samozřejmě zdokumentovat na číslech.
To bylo celkem asi jasné. Jak to bude hlídáno? Zase se možná dočkáme uměleckého porna, já nevím, ale zřejmě to ministerstvo má nějak vymyšleno. Na co jsem se ptal?
Pan ministr zdravotnictví se hlásí do rozpravy, a má tedy slovo. Není tomu tak. Návrh na vrácení k dopracování nepadl, padl návrh na zamítnutí. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh zákona byl zamítnut v prvém čtení. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům. Zeptám se, zda je tady ještě jiný návrh na přikázání. Budeme tedy hlasovat pouze o přikázání výboru rozpočtovému. I tento návrh byl přijat.
Čili to je také jeden z důvodů, proč jsem tady dnes vystoupil - protože jsem tady vystupoval na konci minulého volebního období právě v situaci, kdy jsme se zabývali činností centrální banky ve věci dohledu nad družstevními záložnami.
Děkuji panu premiérovi. Nyní je řádně přihlášený pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Volný. S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.
Tak kdyby si to vláda myslela, tak navrhne, že ten zákon nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjde ve Sbírce zákonů.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi.
Dámy a pánové, nejdřív k panu premiérovi Sobotkovi. Opravdu nechte toho, tohle není důstojné chování. K vlastnímu zákonu. Já jsem právě chtěl upozornit také na to, že tam je nějaká účinnost. TOP 09 bude tento zákon s velkou pravděpodobností podporovat. Takže to je ten důvod. Já to beru tak, že Ministerstvo financí teď vymetlo nějaké kouty a tento materiál tam našlo a je to tlačeno na této mimořádné schůzi. Nicméně co se týká vlastního zákona, já se domnívám, že principiálně je to naprosto správné. Nastavené parametry, to musí říct spíše národní banka. A jestliže některé jejich finanční prostředky dosáhly takových rozměrů, že potom už je to i problém pro případné vyplácení náhrad, tak si myslím, že by se měly řídit pravidly, která platí pro bankovní domy. Takže pokud ještě nedojde k nějaké drobné úpravě při projednání v rozpočtovém výboru, my takovouto regulaci v tomto případě podporovat budeme. Nerozuměl jsem panu předsedovi rozpočtového výboru. Chcete regulovat kde co. Vládou to muselo projít, je to vládní návrh. Tudíž vy to nečtete, vy nevíte, jakou jste tam dali účinnost.
S faktickou poznámkou nejprve pan ministr Babiš, po něm pan poslanec Votava. Ne, pane ministře, máte slovo.
Že jsme o tom intenzivně jednali. A v tom je velký rozdíl.
No, nepochopil jsem tak úplně pana kolegu Laudáta. Tak jsme to mohli urychlit a mohlo to být dneska ze stolu pryč. Nepochopil jsem ani to, když říká, že pořád chceme něco regulovat, ale přitom nemá problém s tím zákonem. Ale tam je regulace!
Nic si z toho nedělejte, pane kolego. S další řádnou přihláškou pan poslanec Volný.
Děkuji, pane předsedající.
Takže já se teď vlády ptám: Kde jsou činy? Mimochodem, nulová sazba znamená nulovou zátěž pro podnikatele. Takže její zavedení znamená úsporu jak pro stát, tak i pro firmy. Já vím - cituji: Ti naši pitomci si neumějí nulovou základní sazbu DPH představit. Ale smysl má jen taková ekonomická politika, která vede k ekonomickému růstu. Je třeba posílit spotřebu. Když není spotřeba, není výroba. Krizová spirála je neustále prodlužována nesmyslnou politikou. - Milí kolegové, tohle opět nejsou moje slova. Tohle je výrok ekonoma, moudrého člověka, čestného předsedy ČSSD a našeho společného přítele Valtra Komárka. Já bych jeho teze posunul ještě dál od toho, že ideál pro nás je zrušení DPH. Pro nás v Úsvitu. Já vím, že v EU s tím můžou být problémy, ale proč si tady neříct nějakou vizi, kam bychom se možná mohli někdy do budoucna společně ubírat, a my v Úsvitu takovou vizi samozřejmě máme. Takže snižování daní v Úsvitu říkáme vždy ano. Jen přitom mysleme také na to, aby nesystémové snižování daní nevedlo k dalšímu zvyšování nákladů na výběr daní, k vyšší zátěži živnostníků a firem a k motivaci k podvodům.
Dalším vystupujícím bude pan poslanec Fiala s přednostním právem a po něm pan zpravodaj.
Děkuji za slovo. Dokonce možná někteří z vás si pamatují, že jsme tento návrh zákona i předložili. Považovali jsme to za prorůstové hospodářské opatření, které mohlo zvýšit poptávku. Místo toho Úsvitem navrhovaného prorůstového opatření dnešní vláda zvolila zavedení nové sazby daně z přidané hodnoty. V tomto případě nejde tedy o prorůstové opatření, ale o opatření sociální. Hnutí Úsvit není hnutím socialistickým, ale je hnutím sociálním. Je odpovědností vlády, nakolik se zvýší administrativa pro plátce daně a pro státní správu, a je odpovědností vlády, jestli vyřeší případný výpadek výběru daně. A teď opakuji - nejde o prorůstové opatření, jde o sociální opatření. Pokud vláda tímto administrativu zvýší a pokud zvýší deficit státního rozpočtu, je možné tento krok označit jako krok směrem k lidem, ale jako krok nedomyšlený a populistický. Podpoříme ho pro jeho sociální aspekt a v dobré víře, že si vláda uvědomuje rizika, která jsem již zde zmínil, a dokáže je řešit.
Připraví se pan poslanec Stanjura, také s přednostním právem.
A koruna ke koruně - a je to. Já si myslím, že je dobře, že vláda plní své závazky koaliční smlouvy, a to je jeden z příkladů, pomáhá tak rodinám s dětmi, seniorům a všem těm, kteří byli poškozeni nespravedlivým rozhodnutím Nečasovy vlády, to připomínám neustále. Podpoří samozřejmě i v případě snížení sazby na knihy i oblast vzdělávání a školství. A my jsme vždy takovéto experimenty s daní z přidané hodnoty odmítali, a odmítali jsme i takové ty experimenty na lidech této země. Samozřejmě s dopadem také na rozpočty rodin, na peněženky i těch seniorů, na peněženky všech.
Přímé peníze a spoluúčast ve zdravotnictví se koalici, která chce zrušit poplatky, nelíbí. Výnos, jak je často kritizován, vychází opravdu od skutečně nemocných pacientů, ale je to výnos, který je pro individuálního pacienta zastropován, a jeho velká část navíc pochází od pacientů s lehkými onemocněními. Výnos pro zdravotnictví od těžkých pacientů znamená jen skutečně minimální podíl na jejich vlastní celkové ceně léčby, a tudíž nenarušuje princip pojistného krytí pro katastrofální náklady. Pár příkladů za všechny: Bylo potřeba udělat další úpravy a něco z toho jsme připravovali, když jsem byl součástí Ministerstva zdravotnictví, ale hysterie opozice z regulačních poplatků v minulém vládním období byla tak veliká, že žádné další racionální kroky a úpravy de facto neumožnila. Budiž, rušení regulačních poplatků je legitimní politické rozhodnutí. Bude demokraticky hlasováním rozhodnuto, a i když náš názor jistě nepřeváží, bude alespoň pro budoucnost zaznamenán jako jednoznačné stanovisko, co naše zdravotnictví a co nejtěžší nemocní podle našeho názoru potřebují. Klasifikovat podporu regulačních poplatků jako nelidskost a asociální chování vůči potřebným lidem, jak nám to bylo často vyčítáno, je stejné, jako kdybych zde tvrdil, že protahování vládního výběru evropského komisaře je jen snahou premiéra této země jí škodit. To si jistě nikdo nemyslí. Politická rozhodnutí se často přijímají s rizikem vedlejších dopadů, někdy se daří prosazovat snáze a někdy obtížněji a hlavně někdy jsou populární více a někdy méně, bez ohledu na jejich prospěšnost či škodlivost. Poplatky jsem obhajoval v nejlepších úmyslech. Možných opatření na zlepšení našeho zdravotnictví je samozřejmě více, a nezbývá mi než věřit, že pokud ke snížení nebo zrušení spoluúčasti zrušením poplatků nakonec dojde, naše zdravotnictví si se vzniklými ztrátami nějak poradí. Děkuji a v další rozpravě se přihlásím se svým návrhem.
Děkuji panu poslanci Leoši Hegerovi.
Pěkný dobrý večer. Vážené kolegyně a kolegové, na rozdíl od pana docenta Hegera jsem skutečně odpůrce regulačních poplatků a zkusím být také stručný.